Mé závěry o účelovosti celé kauzy jsem si potvrdil, když jsem si přečetl žádost o mé vydání k trestnímu stíhání. A mandátový a imunitní výbor mně a mému právníkovi odmítl vydat kopii, abych si ji v klidu prostudoval. Policejní orgán v ní před poslanci zamlčuje důkazy, o kterých vím, že mu byly předloženy. Fiktivní smlouva je taková, která fakticky neexistuje. Ale policie k těm takzvaným fiktivním smlouvám obdržela jejich originály, podepsané předávací protokoly k akciím a taky bankovní doklady o zaplacení ceny akcií bankovním převodem. Tak to je úplná lež a navíc bizarní představa. Je tam řada překlepů.
Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Připraví se paní kolegyně Černochová.
Mám k vystoupení pana poslance Babiše takovou prosbu. To prostě tak není. To jsou fakt dvě různé sféry.
Děkuji.
A to je případ pana ministra Zaorálka. Tak o tom je to debata. Debata mezi ekonomickým amatérem, který nerozumí podnikání, nerozumí, co jsou to peníze, nerozumí, co jsou to nemovitosti, a stále něco mluví o OKD. Já jsem si ho vzal... Ano, já jsem preferoval, aby to koupila nějaká soukromá firma. To není o tom, že někdo postavil psí boudu, ale buď rozumí ekonomice, rozumí nemovitostem, rozumí podnikání, nebo je celý život politik. A o tom se bavím! A to není případ pana Zaorálka, který tady chce vést nějaké ekonomické diskuse a vůbec tomu nerozumí!
Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Komárka, připraví se dále k faktické poznámce pan poslanec Pavel Kováčik, paní poslankyně Pekarová, paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A zase budete říkat, že jsem... no, to nechám na vás. Je to legrace. Já si myslím, že je to legrace pro nás všechny kromě pana ministra Zaorálka, který se tváří smrtelně vážně. Takže dovolte, abych vám doporučil jinou legraci. Je to knížka, která před týdnem vyšla a jmenuje se Nebezpečné stádo aneb český poslanec a jiné retardované druhy. Ještě nebezpečnější stádo a ještě retardovanější druhy.
Než dám slovo panu poslanci Kováčikovi, konstatuji omluvu z dnešního jednání pana ministra Roberta Pelikána, který se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Historie už je i to, co bylo po převratu.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Děkuji za slovo. Mě také zaujalo, že bývalý komunista tady kritizuje to, co vzniklo za bývalého režimu. Ale už pojďme prosím hlasovat.
Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.
Lidi moji milí, někteří i přátelé, je nám toto třeba? Nechcete to dneska odhlasovat, zabalit? Proč se tady budeme trápit ještě ve čtvrtek, ještě v pátek, ještě příští týden? To, co tady předvádíte vy, členové vládní koalice, to se snad dá přirovnat pouze k jednomu songu oblíbeného podporovatele pana předsedy Babiše, skupiny Kryštof, Milující se páry před rozvody. Je nám toto třeba? Teď hovořím o nás, o koaličních (?) poslancích. Náš pan předseda Fiala a my společně s ním jsme tady navrhovali, aby byly volby předčasné, když už ten rozvod mezi vámi nastal před těmi letními prázdninami, kdy se tady česká veřejnost stávala svědkem dohadování o tom, kdo bude na Ministerstvu financí, jestli padne dřív pan Sobotka, nebo jestli padne dřív pan Babiš. Stejně v tomto duchu hovořil pan kolega Kováčik, akorát volili jinou formu. Pojďme to prosím už ukončit. Dneska odhlasujme tento návrh a předsedové jednotlivých poslaneckých klubů nechť se domluví na důstojném ukončení této taškařice. Tohle skutečně není k vydržení.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek také s faktickou poznámkou. Poté pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo, měřím vám čas.
Jen velmi stručně. Pan předseda Babiš se tu obořil na pana ministra Zaorálka, že je amatér v oblasti nemovitostí, správy majetku a mikromanagementu. Není to sice mým úkolem jako opozičního politika, ale chtěl bych se pana ministra Zaorálka zastat.
Ještě jednou opakuji to, co jsem řekla. Z tohoto důvodu navrhuji jménem dvou poslaneckých klubů ODS a ČSSD hlasování o tomto mém návrhu.
Jestli nemá jiný z předsedů nějakou námitku, já si myslím, že bychom to dokonce ani nemuseli hlasovat. Ale prosím, pan předseda Kováčik.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen o tom, že paní navrhovatelka má věcně pravdu, je to věcně správně předneseno. Po 21. hodině, kdy končí normálně jednací den, musíme rozhodnout hlasováním o tom, že můžeme hlasovat o tomto bodu. A pro ty, kteří by snad zpochybňovali - o tomto bodu, pouze o tomto bodu.
V první části hlasujeme o něčem, co vyplývá z jednacího řádu. Takže v případě, že nikdo nemá proti mému postupu námitku, tak si to odhlasovat můžeme - nikdo z předsedů klubů. Poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. Když to stihneme dřív, můžeme hlasovat dřív. Já nevím, co je na tom nepochopitelného. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Žádost o vyslovení souhlasu V tuto chvíli eviduji do rozpravy jako první řádnou přihlášku - pana poslance Chalupy? Další v pořadí je pan poslanec František Petrtýl, kterému tímto dávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Nechci zdržovat a chtěl bych být velmi stručný. Dovolte mi pohled na tuto věc jako člena mandátového a imunitního výboru, který není právník. A právě to, že nejsem právník, možná má i nějakou svoji výhodu, protože logicky nebudu vše právnicky skvěle precizovat, ale možná dám svůj náhled jednoduše a srozumitelněji. Proto jsem využil jako člen tohoto výboru možnosti nahlédnout do policejního spisu, kde jsem byl s kolegou Procházkou, a ani po nahlédnutí do tohoto spisu, i když několikrát zde již zaznělo, že tento spis je velmi obsáhlý a nelze vše nastudovat během - také jsme tam byli zhruba dvě hodiny, nicméně v tomto spisu jsem také v té části, která nám byla poskytnuta, nenašel žádnou informaci, která by byla o něčem, co je nezákonné. Takže se mi jeví tato kauza jako účelová, která nepochybně ovlivní nadcházející volby. A o tom, jak je ovlivní, nechť rozhodnou voliči.
Já vám děkuji, pane poslanče. Hladina hluku je vyšší, než je možná příjemné řečníkům. Ještě jednou opakuji - děkuji za to, že případné debaty přenesete do předsálí. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vzal jsem si s sebou čtyři papíry, na kterých mám různé poznámky, protože budu částečně reagovat na předchozí vystoupení mých předřečníků kolegů a částečně shrnu i svůj postoj k této věci. Pokud zmíním úplně začátek, tak bylo zde několikrát hovořeno o tom, že kauza je časovaná s úmyslem poškodit předsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO před volbami a že policejní orgán nemusel takto činit a konat a mohl počkat po volbách. Kdy sdělit obvinění.
A o kauzách, které jsou za panem premiérem, bych mohl vyprávět dlouho. Hodnota té firmy dneska podle médií má 90 miliard a jsou to stále stejní lidé, kteří profitovali z těchto věcí. A to jsou ty podvody, ne Čapí hnízdo. Já se k tomu už dál veřejně vyjadřovat nebudu. Považuji za skutečně absurdní, že v zemí, kde se prošustrovaly tisíce miliard a rozkradly tisíce miliard, se bavíme o 50 milionech dotace, která je dohledatelná. Takže samozřejmě je to na vás. Oni budou mít poslední slovo. A taky se mě nezbavíte!
Děkuji, dalším přihlášeným je pan poslanec Faltýnek a připraví se pan předseda Kalousek.
Výborně, děkuji, pane starosto. Ale to není podstatné. Nyní tedy k té konkrétní věci. A podle mého názoru je to kompilát událostí, které se sice před deseti lety odehrály, ale probíhaly trošku jinak. Za prvé. Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody? A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš. Nicméně za druhé - vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my jako hnutí ANO po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. Za třetí. Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a - omlouvám se za ten výraz - úplných nesmyslů. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta uváděná v žádosti ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení. A já jsem se mu marně několikrát snažil vysvětlit, že si to popletl, že to je soukromá firma.
V tom paragrafu 159b není nikdy nic uvedeno o politice ani o tom, že by se to nehodilo a nebylo by to časově důležité. Já říkám, že pokud máme mít policii nezávislou, nemá koukat na to, jaké období, kdo je osobou, proti níž trestní řízení vede, a má konat, tak jak říkají zákony. Pokud by byl v pozici státního zástupce, ať vzorového, nebo dohledového, tak by určitě to bral, ale on takové postavení nemá. Nechám to dál být, protože by to bylo asi k ničemu. Já chápu, že citoval rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ale proč vyšší míra pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, má být u osob, které se vydávají k trestnímu stíhání, to znamená u poslanců? Proč nemá být taková víra vyšší pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, u všech stejná? Přece osoby, které vydáváme k trestnímu stíhání s naším souhlasem, nejsou, a bylo to zde několikrát řečeno, nejsou něco víc, než jsou běžní občané. Bylo to jeho krátké vystoupení. A bylo to zde zmíněno také: nový trestní řád - práce komise pozastavena, respektive nefunguje. Líbilo se mi, že pan ministr říká, že zároveň má přece právo jako občan a že s tím, jak se seznámil s těmi materiály, nenašel důvod pro sdělení obvinění. No ono to není důležité, jestli ho našel pan ministr, důležité je, jestli ho našel policejní orgán a státní zástupce, který to dozoruje, a následně státní zástupce, který nad věcí vykonává dohled, protože to jsou orgány činné v trestním řízení. Vzpomenuty, paní kolegyně, lehké topné oleje, několikrát zmíněno OKD, mohli bychom zmínit Mostecká uhelná, Poldi Kladno, byl zmíněn Opencard, mohli bychom zmínit prodej hybernských kasáren, nákup padáků, letadel CASA, pandury a další a další kauzy. Já chápu hnutí ANO, že o těchto kauzách mluví a ptá se, kdy bude pan premiér vypovídat u soudu v pozici obviněného, nikoli jako svědka, právě za OKD. Vždyť každým rokem nám některé kauzy odcházejí do promlčení a my už se k nim nikdy nebudeme moci vrátit. Protože skutečný boj by se projevil i tím zvednutím ruky, a říci ano, pojďme bojovat, pojďme některé kauzy, pokud to ještě trochu možné je, třeba znovu otevřít a rozkrýt. Bohužel taková situace nenastává. Já myslím, že poměrně emotivně se k tomu vyjádřil pan poslanec Chalupa, který, mám zde napsáno, a promiňte mi ten výraz, popsal bordel, který tu je. Otázka je, jestli s tím budeme něco dělat. Pan poslanec Chalupa vznesl také otázku, kdo ponese odpovědnost.
Děkuji.
Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.
Jedním ze stěžejních cílů našeho hnutí, který byl vytyčen a prosazován vlastně celé čtyřleté volební období, byl boj proti korupci, pletichaření. Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu či nevinu kohokoli z nás tady. Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem nás všech a s námi české demokracie. A my všichni, jak tu stojíme, sedíme, jsme vlastně slýchali už před volbami dlouhé měsíce, že nás policie začne stíhat těsně před volbami. Celé měsíce to bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni, pan předseda Babiš a já. A je proto jen na vás a na vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme podle mého soudu prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství, když nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce. Jsem totiž životním optimistou a věřím, že žiju v právním státě. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudu. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. V našem případě a ke škodě české demokracie bohužel až po volbách, protože do voleb se nestane asi nic. Ale účel tohoto politického komplotu poškodit naše hnutí byl naplněn, ale taková je bohužel zatím naše česká politika.
Děkuji a mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. Míním tím k jednání mandátového a imunitního výboru. Pan poslanec Babiš si stěžuje na to, že mandátový a imunitní výbor mu nevydal kopii, a jeho státním zástupcům, žádosti policie. Nikomu kopii žádosti nevydával a nebyl důvod činit výjimku. Výjimku jsme udělali v tom, že jsme umožnili, aby oba pány doprovodil na mandátový a imunitní výbor jejich právní zástupce, což jsme v minulosti také nikdy nedělali. Dostali tento bonus. Pokud jde o druhou věc, kterou chci zmínit. To, že máme před sebou usnesení na stole, je stejná situace jako to, že jste měli vy, poslanci Sněmovny, na stole to usnesení včera, a to proto, abyste si jej mohli prostudovat, přečíst a připravit. Pro ta usnesení, která máte před sebou, všichni hlasovali.
Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý den všem. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, je mi celkem smutno z toho, co tady slyším a co tady všichni zažíváme. Některé drobnosti v uvozovkách bych rád možná slyšel lépe vysvětleny nebo možná dal tomu pohled, který já jako řekněme dlouholetý poslanec, dlouholetý politik a člen dlouholeté opoziční politické strany vidím, zároveň člověk, který ctí parlamentní demokracii, protože prostě a jednoduše, i díky parlamentní demokracii můžeme mít alespoň elementární důvěru k institutům státu. A tak v souladu s tím, co tady řekl pan Faltýnek, si také myslím, že dnešní hlasování bude testem demokracie. To potom bude ta satisfakce. Teď budou stávkovat učitelé, mají proč, a další a další kategorie našich spoluobčanů.
A s přednostním právem se hlásí pan ministr spravedlnosti, kterému tímto dávám slovo.
Ale jednu věc říct musím. Ta Sněmovna o té žádosti má rozhodovat. Měli byste rozhodovat podle toho, jestli ta žádost je fundovaná. Jestli tedy vás ten policejní orgán přesvědčil o tom, že má důvody pro zahájení trestního stíhání, tak jak je vymezuje trestní řád. Já jsem se o tom přesvědčil. Tohle musíte posoudit. A já opakuji, co jsem řekl. Ale zatím jsem tady nikoho neslyšel je citovat z té žádosti.
Nyní s technickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jiří Koubek, poté pan poslanec Blažek. Takže vaše dvě minuty na faktickou poznámku.
Děkuji. Pane ministře, my se nemůžeme shodnout, protože vy na to nahlížíte jako právník. Já to umím, ale umí to zbývajících 199 kolegů? Ale umí to každý? Kauzu jsem neviděl, ale vím, že nemá vztah k činnosti práce poslance Parlamentu České republiky za projevy a popřípadě ani činnost, která souvisí s výkonem mandátu poslance. Ale nikdo z vás, a nechci se vás tak dotknout, opravdu nevíte, co v tom spise je.
Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, připraví se pan poslanec Blažek.
Mě přesvědčil Andrej Babiš, který 13. dubna napsal toto: "Imunita poslanců je podle mne zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi." Pane ministře, Andrej Babiš není nadčlověk, chce být vydán, tak ho vydejme.
Já bych prosil, abychom se pokud možno korektně oslovovali a některé pojmy vynechali. Jako další vystoupí pan poslanec Pavel Blažek.
Já s ním nesouhlasím v tom, že máme posuzovat nějakou fundovanost té žádosti. A to máme posuzovat. Ale pokud taková skutečnost tu není, tak já, i když jsem třeba právník, nejsem schopen posoudit, zda to stíhání důvodné je, nebo není. A jediný, kdo to nakonec udělá, budou státní zástupci a soud. Ale nepleťme si, že máme posuzovat nějakou fundovanost žádosti.